V každé normální fungující zemi by šlo takové zdržení u tak důležité normy a v tak napjaté době logicky na vrub opozice, což jsme my. To neplatí pro český parlament, protože u nás návrh zavést takzvaný kurzarbeit opozice opravdu otevřeně, a myslím si jednomyslně, od počátku všemi hlasy podporovala. Zabojkotovala si to samotná vládní koalice, to asi všichni dobře víme. Já jsem nevěřícně kroutil hlavou už na podzim, kdy v jeden den návrh ve Sněmovně plamenně obhajovala paní ministryně práce a sociálních věcí, a premiér současně ten samý návrh pohřbíval v médiích. Tak to prostě skutečně bylo. A nevěřícně jsem kroutil hlavou několik dalších měsíců, když krkolomné dění kolem kurzarbeitu pokračovalo. Hodně důležitá věc. Za druhé se opět ukázalo, jak velká propast je mezi mediálním vyzněním vládních kroků a realitou. Za třetí - a to je podle mě snad nejvážnější - schvalování kurzarbeitu dokládá absolutní neschopnost vlády řídit proces vzniku jednotlivých zákonů. A tady chci říci, že bohužel nejde jenom o kurzarbeit. Když se podívám dál do ranku sociálních zákonů, tak tu máme hned dva další vládní návrhy, které mají potenciál zásadně zasáhnout do života lidí, například novelu zákona o poskytování služeb v dětských skupinách a novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
Celkově může kurzarbeit běžet maximálně rok. To je skutečně velmi důležité, maximálně jeden rok. Ten rozsah se bude počítat souhrnně, nikoli za jednotlivé zaměstnance. Pokud se případně zaměstnavatel dělí na části, třeba na provozovny, bude se míra nepřidělování práce počítat vždy jen u té konkrétní části. V řadě případů tak půjde o vyšší náhradu mzdy, než jakou dnes ukládá zákoník práce. Tu vnímám opravdu jako jeden ze zásadních a klíčových přínosů tohoto společného návrhu. Co se týká spolupráce firem a úřadů práce, zaměstnavatel zašle nejpozději do 20. dne následujícího měsíce přehled nákladů a poté, co úřad práce obdrží přehled, má osm dní na zaslání příspěvku. Skutečně je to důležité - pokud bude chtít zaměstnavatel peníze včas, může to poslat 2. a nejpozději 10. bude mít peníze od úřadu práce na účtě. Tato úprava v oblasti cash-flow je opět pro mě naprosto klíčová, protože si myslím, že zaměstnavatelé by neměli v rámci kurzarbeitu mzdy předfinancovávat. To znamená, že pokud dáváme zaměstnancům 80 % náhradu mzdy, což je velmi velkorysé, tak pro zaměstnavatele je důležitá ta druhá část, a to aby nemuseli výplaty předfinancovávat. To si myslím, že je také inovace, novum v české legislativě, a je to správné. Opravdu ten čas, kdy zaměstnanci jsou na překážkách, využít na další vzdělávání a rekvalifikaci. Cílem kurzarbeitu je udržení zaměstnanosti, nikoli vyhazovat lidi z práce, tak jak navrhuje paní poslankyně Pekarová Adamová. O tom kurzarbeit skutečně není. Co se týká pozměňovacích návrhů zaměřených na zlepšení fungování úřadů práce a české správy, ty bych ráda podpořila. První je pozměňovací návrh pana poslance Nováka, který omezuje zbytečnou administrativu u přiznání podpory v nezaměstnanosti. Závěrem, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, společný pozměňovací návrh je výsledkem intenzivních jednání, a to jak na politické úrovni, tak na úrovni sociálního dialogu, a já vás tímto prosím o podporu tohoto zákona.
Já bych chtěla v prvé řadě říct, že jsem moc ráda, že jsme se dnes dostali, myslím si po společné shodě, k tomu, že budeme hlasovat ve třetím čtení.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Naprosto zásadním požadavkem pro nás bylo to, aby nárok na tuto podporu měli i zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou. Jde o požadavek, který do celého jednání vneslo právě SPD a na kterém jsme vždy důsledně trvali. Takže vítáme, že poslední návrh tento požadavek obsahuje, a také ho podpoříme i v konečném hlasování.
Jenom velice krátce, vaším prostřednictvím, na pana poslance Skopečka. Pane poslanče, já jsem u všech pěti jednání byla. Ta jednání trvala po dvou hodinách a můžu vám říct, a pokud budete chtít, tak vám zašlu i e-maily, které nám potvrdili všichni, kdo tam byli, a opravdu tam byli zástupci tripartity, byla tam zastoupena i Hospodářská komora, takže si nemyslím, že bychom ji obešli, že by s něčím nesouhlasila. A teď, když jsme si to opravdu odpracovali se všemi, se všemi, a byli tam opravdu přítomni úplně všichni, tak nám tady zase začnete vyčítat, že jsme někoho nepozvali? Byli tam opravdu všichni a já vám ten seznam i s jejich souhlasem velmi ráda pošlu.
Chtěl bych, aby došlo k hlasování o tomto zákoně, protože je velice potřebný. Možná vám, proto jste to tady vyjevil a dusil to v sobě a potřeboval to vyventilovat.
A ke své předřečnici: Já jsem vůbec nehovořil o tom, že jste se nebavili při přípravě toho zákona s Hospodářskou komorou nebo s dalšími podnikatelskými svazy.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
No ano, stručně. Já to beru. Jestli to má být o tom, že pravidla kurzarbeitu a zachování míst ve firmách je levice a výmysl levice, já to beru.
Dobrý den, vážená paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové. Já jsem zde se stanoviskem Pirátů a současně jsem tady s takovým heslem: Ano, chceme kurzarbeit jako v Německu. Ale to, co bylo předloženo, prostě není jako v Německu. Takže ještě jednou: Není to jako v Německu. Je to pozměňovací návrh paní poslankyně Pastuchové, pana poslance Sklenáka a paní poslankyně Aulické. Už tady zaznělo, jak dlouho trvalo, než se k tomu tato vláda dobrala, to nebudu komentovat, je to prostě holý fakt, že máme květen 2021, máme více než rok pandemie. Na Antiviru B je spoluúčast firem v určité výši, udrží svoje podnikání.
Vláda tyto návrhy schválila, přestože věděla, že se z nich stane na půdě Jsou možná dvě vysvětlení: buď je vláda tak neschopná, anebo jí je všechno úplně jedno. Úspěchy si přivlastní a neúspěchy svalí na poslance, nejlépe na ty opoziční. Teď jsme svědky toho, jak vláda posílá do Sněmovny nedodělky, na kterých se sama neumí dohodnout, jak na běžícím páse. Za poslanecký klub bych chtěl říci, že ještě se rozhodneme, jakým způsobem budeme v závěru hlasovat o tomto návrhu zákona, především podle toho, jaké pozměňující návrhy budou přijaty.
Omlouvá se paní ministryně Marie Benešová z dnešního jednání z pracovních důvodů.
Ano, je pravda, že projednávání tohoto tisku na půdě Poslanecké sněmovny trvalo několik měsíců. Na druhou stranu, uvědomme si, co je obsahem toho tisku, jak závažné bude mít dopady a jak významný je to zákon pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Když srovnám tuto závažnost s některými jinými novelami nebo zákony, které jsme zde projednávali, tak si myslím, že ten čas je docela adekvátní. A bude mít také obrovské dopady, pokud bude spuštěn, do státního rozpočtu. Ty odhady, pokud by kurzarbeit byl uplatněn na celou republiku, jsou až 2,6 miliardy korun měsíčně. A také je potřeba si uvědomit, že jsme museli velmi pozorně vnímat soulad s právem Evropské unie. To jsou jen tři věci, ale bylo tam mnoho dalších, jak vůbec postavit tu konstrukci té novely z hlediska práva, z hlediska legislativy.
Děkuji za dodržení času.
Stovky tisíc pracovních míst do této chvíle chrání účinně program Antivirus. Na prvním místě! Co se týká pravidel kurzarbeitu, ano, nejde jenom o zachování těchto sociálních práv, ale určitě to bude mít významné dopady a je to významný nástroj pro řízení dopadů krize, pro jejich odvrácení a pro nastartování i změn struktury ekonomiky a pro hospodářství. Co je důležité: vláda dokázala najít shodu na tom, a věřím, že jsme okamžik před schválením, jakým způsobem tento nástroj do našeho práva včlenit a jak být připraveni nejenom na tuto krizi, koronavirovou krizi, ale na všechny možné následující krize. A dámy a pánové, nalijme si čistého vína, co bránilo ty minulé desítky let něco takového přijmout? My bychom byli rádi, kdybychom před rokem něco takového tady měli a mohli to jenom uchopit, například na základě hospodářské krize v roce 2010, a v následujících letech už to jenom tak vzít v důsledku koronavirové krize, aplikovat, nastartovat a zvesela použít.
Další faktická poznámka pan poslanec Munzar, poté pan poslanec Skopeček.
Děkuji, pane předsedající. Bohužel, já si nepamatuji, že by někdy tady při projednávání tohoto zákona s něčím vystoupil. Já si jenom myslím, že to je škoda, protože bychom potřebovali od vlády oba dva pohledy. A jenom si dovolím, a proto jsem se hlavně přihlásil, na paní poslankyni Valachovou: vy jste tady řekla, že program Antivirus chrání zaměstnance. A to pak je celá pomoc tímto způsobem popřena.
Děkuji pěkně za slovo. Také si dovolím zareagovat na svoji předřečnici, která mluvila o restrukturalizaci ekonomiky. Ten princip, že už chcete hradit 20 % odpracované týdenní doby, znamená, že chcete hradit i ta místa, která by stejně zanikla, která nemají potenciál. Takže to jsou věci, které podle mého názoru z dobrého nápadu dělají něco, co může tu ekonomiku velmi poškodit. Česká republika má i podle mezinárodních srovnání velký problém s neflexibilitou pracovního trhu. Naši zaměstnavatelé mají velmi složité podmínky, co se týče najímání, a zejména propouštění zaměstnanců. Ono na první pohled pro ty zaměstnance to může být výhoda, ale při podrobnějším zkoumání zjišťujeme, že ti zaměstnavatelé se pak bojí nabírat nové zaměstnance, protože mají s jejich propouštěním neskutečné problémy a neskutečné náklady. To bohužel při debatě o kurzarbeitu téměř vůbec nezaznělo. Takže já se obávám, že v tom návrhu, tak jak jste ho podali, to je opravdu ten špatný pán, který tady může zakonzervovat zombie místa, zombie firmy a brzdit potřebnou restrukturalizaci ekonomiky.
Nejprve paní ministryně Maláčová, připraví se paní poslankyně Valachová.
Je to postavené na principu překážek v práci.
Jsem ráda, že na půdorysu tohoto zákona mluvíme o ekonomice a její budoucnosti. Jenom bych chtěla říct, že tato pravidla kurzarbeitu, tak jak jsou vyjednaná, mají podporu Svazu průmyslu a dopravy, mají podporu Konfederace zaměstnavatelských svazů a mám pocit, že právě na základě těch posledních úprav i Hospodářské komory. V tuto chvíli se podařilo najít shodu. Takže buďme rádi za tento kompromis. Je to dobrý stavební kámen. Buďme rádi za to, že pravidla kurzarbeitu budeme mít. Budeme lépe připraveni, nejenom naše vláda, ale i nadcházející vlády, na možné hospodářské potíže různého charakteru. To je ta přidaná hodnota. A schvalme dneska nová pravidla kurzarbeitu, která podporují jak zaměstnavatelské svazy, tak zástupci zaměstnanců, odborů.
Děkuji, pane předsedo. A jsem velice rád, že z toho vypadly návrhy, které tady mnohokrát zaznívaly. Ale to ukáže čas, to ukáže nějaká doba následujícího třeba roku.
Pan poslanec Skopeček faktická poznámka.
Pro mě ten argument, že to bude po dohodě s tripartitou, není validní. Takže pro mě tento argument, že to bude po dohodě s tripartitou, není validní, protože prostě neberete zaměstnavatele příliš vážně, a to už nemluvím vůbec o malých a středních podnikatelích, kteří prostřednictvím těchto svazů nejsou zastoupeni vůbec. Pan kolega Grospič tu mluvil něco o nevolnictví. Pane kolego, podívejte se, jak máme chráněný trh práce, respektive zaměstnance na trhu práce.
Pane poslanče, zase jste si něco nenastudoval. Hospodářská komora není součástí tripartity, takže prosím, nastudujte si aspoň základy.
Tak ani jsem nestihl zapnout stopky. Pan poslanec Sklenák, faktická poznámka, poté pan poslanec Skopeček.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Že není Hospodářská komora součástí tripartity samozřejmě vím. Co se týče pana kolegy Sklenáka, tak já s principem kurzarbeitu nemám problém, já s ním souhlasím. Myslím si, že v tomto nejsme ani tak v rozporu nebo že to není nic, co by nebylo z mé strany nepochopitelné. A k panu kolegovi Grospičovi.
Nicméně nikoho nevidím, tedy rozpravu končím. Kdo je proti? Já dám děkuji. Kdo je proti? Já vám děkuji. I tak byl návrh přijat. Jedná se o mimořádné schůze, pozvánky byste již měli obdržet. A to je v tuto chvíli vše.
Byly odstraněny řady různých procesních problémů, opravdu ten dlouhý čas diskutování samozřejmě přinesl některá zlepšení. Ano, musí to být nějakým způsobem projednáno, ale není tam ten jasný spouštěč. Nebudu přehnaně dlouhá, ale je to opravdu důležitý zákon a jde o desítky a desítky miliard korun. Takže chci zdůraznit: v Německu je kurzarbeit jako podpora v nezaměstnanosti na výši buď 60 % průměrného výdělku, anebo 67 % v případě, že příjemce vyživuje nezaopatřené dítě. K tomu se dostanu možná později v debatě, ale co chci zdůraznit, je, že německý kurzarbeit je srovnatelný, zcela srovnatelný s podporou v nezaměstnanosti, protože jinak vznikají veliká rizika. To je další obrovsky důležitá věc, která zvyšuje jistotu podnikatelského prostředí. A zase, u kurzarbeitu je to navrženo úplně jinak - na 150 % průměrné mzdy. Já bych nyní přešla k tomu, že alespoň část těchto výhrad můžeme napravit přijetím tří pozměňovacích návrhů, které předkládáme za Piráty.
Nyní má slovo uděleno paní poslankyně Richterová. Ostatní, kteří diskutujete jiná témata, prosím, přesuňte tu diskuzi do předsálí a nechte kolegyni Richterovou, aby své vystoupení dokončila.
Ještě jednou shrnu. Ten hazard, že na úřadu práce není možné si přivydělat, zatímco při kurzarbeitu to je navrženo tak, že to možné bude, je pro mě prostě překvapivý. Takže ještě jednou.
Kdo je pro?
Je to změna, zmírnění hygienických limitů vnějšího hluku ze závazných na doporučující. Garanční výbor je bez stanoviska.
Kdo je pro? Kdo je proti?
Garanční výbor - kladné stanovisko.
Zahajuji hlasování.
Tento návrh vrací požadavky na předkládání průkazu energetické náročnosti budovy a podrobné požadavky již do fáze dokumentace pro povolení záměru. Garanční výbor - nesouhlasné stanovisko.
Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Já zde navrhuji zúžit ochranná pásma sítí a tak zjednodušit společné pokládky technické infrastruktury.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Je to spíše legislativně technické zpřesnění názvu stavebního úřadu na Specializovaný a odvolací stavební úřad v jedné části textu. Nemění obsah zákona.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Garanční výbor je zde bez stanoviska.
Návrh nebyl přijat.
Pan poslanec zde mění zákon o integrované prevenci. V oblasti ochrany životního prostředí navrhuje zrušit obecně závazná pravidla, která by měla být vydávána neidentifikovaným způsobem, postupem bez jakéhokoli předchozího projednání. Pod písmenem H pan poslanec Jelínek relativně drobným způsobem snižuje výši správních poplatků.
Paní ministryně? Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Nyní tři návrhy řešící zákon o liniových stavbách. Garanční výbor: nesouhlasné stanovisko.
Hlasování číslo 176, přihlášeno 169 poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Je zde navrženo uplatňovat výjimky z poplatku za znečišťování pouze na základě údajů zjištěných při měření emisí, které je kontinuální nebo dlouhodobé.
Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňujícími návrhy a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Připomínám, že Poslanecká sněmovna bude pokračovat svým odpoledním jednáním v 15 hodin. Kdo je pro?
A nyní, jak jsem avizoval, to A my rozdělíme. Garanční výbor je zde bez stanoviska.
Kdo je pro?
Nyní ten, řekněme, komplexnější pozměňovací návrh hospodářského výboru, ale rozdělený do dvou částí.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
A opět prosím a omlouvám se za to - upozornění legislativy. Vše je tedy problematika nakládání s vodami, o kterou prosilo Ministerstvo zemědělství z důvodu svého nesouhlasu hlasovat zvlášť, samostatně. Garanční výbor: kladné stanovisko.
Zahajuji hlasování.
Děkuji. Nyní další část změnového zákona, je to část druhá, změna zákona o požární ochraně.
Já se omlouvám.
Pardon, je to opravdu dlouhé.
Zahajuji hlasování.
Garanční výbor k tomu dal negativní stanovisko.
Kdo je proti?
Ještě stále to bude skupina návrhů poslance Luzara I12, zpřesnění kategorizace požárně nebezpečných staveb.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?